Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, leží před námi návrh zákona, který považuji za důležitý. Jedná se o nákup, prodej či pronájem nemovitostí a o odbornou asistenci ze strany realitních makléřů. Pro běžného občana toto bývají jedny z největších transakcí v životě. Proto podporuji záměr předkladatele dát tomuto druhu podnikání legislativní rámec. Jsem rád, že cílem zákona je kultivace realitních prostředí a zvýšení důvěry v realitní kanceláře. Rád bych nyní odůvodnil svůj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Podle původního návrhu v podobě, v jaké se dostal do Poslanecké sněmovny, byly realitní kanceláře oprávněny poskytovat, byť ne nabízet, úschovu finančních prostředků v souvislosti s realitním obchodem bez omezení. Při projednávání předloženého návrhu zákona v prvním čtení bylo zástupkyní předkladatele, paní ministryní pro místní rozvoj, při odůvodnění zvolené úpravy uvedeno, že je potřeba rozlišovat velké obchody a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitními zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Pozměňovacím návrhem tedy navrhuji stanovit hranici, do které by bylo umožněno poskytovat úschovy realitním zprostředkovatelům, s tím, že v případě vyšší částky by realitní zprostředkovatel mohl zprostředkovat pouze u notářů, advokátů, bank, zahraničních bank. Tudíž navrhuji, aby výše uvedenou hranicí byla právě částka 890 tisíc korun.
Otázka, zdali banky, advokáti nebo notáři, při vší úctě k těmto institucím, jsou nějak čestnější nebo důvěryhodnější než jiní lidé, mezi které patří pak ti realitní makléři...
Já vám rozumím, pane poslanče. Ještě jednou žádám kolegy a kolegyně, pokud diskutují jiné téma, než je nominační zákon, tak zásadně v předsálí. Ale opravdu ti, kteří se přihlásili, chtějí říct své stanovisko, mají právo na to, aby ho vyslovili v prostředí, které je důstojné pro projednání zákona ve třetím čtení. Prosím, pokračujte.
Pokud to nesplňuje, tak ten výbor má možnost tohoto uchazeče odmítnout. Takže to je tato věc. Takže to jsou některé věci. To znamená, když budou teď jmenováni, tak jeden z nich bude na rok, na dva, na tři a potom na čtyři, a tak potom postupně už budou rotovat v tom svém funkčním cyklu.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nominační zákon samozřejmě podporujeme. Máme velkou radost, že se dostal teď do třetího čtení.
Ještě faktická poznámka pana poslance Michálka.
Jenom abych to dovysvětlil. My jsme samozřejmě zvažovali i tu otázku, jestli to včlenit do zákona o majetku státu. Já nevidím problém v tom, proč by to nemohlo být v tom či kterém zákoně.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já myslím, že debata o vlastnické politice státu je mnohem podstatnější než debata nad tímto konkrétním návrhem zákona. A myslím, že není pravda, že došlo k politické shodě u tohoto návrhu zákona napříč politickým spektrem. Úplně stejně! Nejdřív byl nápad pana ministra, že prostě si vybral svého budoucího generálního ředitele. Pak proběhlo transparentní otevřené skvělé výběrové řízení - a kdo v něm vyhrál? Čirou náhodou, absolutně čirou náhodou člověk, kterého chtěl pan ministr dopravy jmenovat rovnou bez výběrového řízení. Dopadlo by to stejně. Já na náhody moc nevěřím, mně to připadá jak příběh do večerníčku.
To znamená, že kdyby přišel jeden jediný člověk, jeden jediný občan České republiky, a hlasoval proti vstupu do Evropské unie, tak bychom do Evropské unie nikdy nevstoupili. Takže ne. Občané České republiky nejsou hloupí. Tak jim přestaňte bránit v tom, aby vám to mohli dokázat.
Pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Je zde faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Občané v referendu schválili systém, tak jak bude. To znamená, že současný stav je na základě tohoto referenda. Pokud se to prostě někomu nelíbí, tak skutečně se musí zeptat, proč toto občané v roce 2003 schválili.
Pokračujeme v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Feri.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, byl jsem trpělivý, dočkal jsem se. Velmi děkuji panu předsedovi Michálkovi, že se snažil vysvětlit panu místopředsedovi Okamurovi smysl evropského veřejného žalobce. Evropský. To by měla být především naše ambice. Není úplně běžné, že by tolik lidí demonstrovalo nebo vyslovovalo veřejně, ať už fyzicky, nebo na sociálních sítích, svůj názor, že státní zastupitelství, soustava státního zastupitelství by měla být nezávislá. Pan předseda Michálek nás trochu překvapil. Ono také co tam chcete vymýšlet. A proto my ten pozměňovací návrh předložíme. Kdy ten sem přijde, to je ještě pořád ve hvězdách. Co nám zbývá jiného, než na paní ministryni a ten návrh počkat. Uvidíme, jaké ústupky se tam ještě podaří prosadit. Ale skutečně měli bychom lpět na tom, abychom ty předlohy projednávali dohromady a našli nějaký vhodný kompromis. Nejde o to, jak je to napsané, ale jde taky o kontext přijetí. Děkuji. A obecně bych to doporučil podpořit i z toho důvodu, že může nastat komplikace v Senátu. Může se stát, že senátoři předloží a pošlou nám ten návrh zpátky, což bych za situace, kdy už je rozjetý nenotifikační infringement, nepovažoval za úplně šťastné.
Já nemám nic proti tomu, že tady někdo investoval v 90. letech nebo v prvních dvou dekádách tohoto století. Já jsem rád, že ti lidé tady investovali. Nevadí mi, že tady vydělávají své dividendy. A jenom se vám snažím vysvětlit, že lidé mají právo vědět, že Evropská unie nám něco dává a zároveň nám něco ten systém bere. Je to legitimní debata. Je oprávněné se o tom bavit. Takže neberte to osobně a pojďte si o tom popovídat.
Zpřesňuje a doplňuje obsah mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s bojem proti africkému moru prasat, stanovuje kompetenci kraje podílet se na zabezpečení mimořádných veterinárních opatření a zpřesňuje možnost poskytnutí náhrad, které vznikly v důsledku opatření proti africkému moru prasat pro uživatele honitby nebo pro zemědělce.
Děkuji a v obecné rozpravě tedy vyzývám dále, aby se vyjádřil pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Červíčková. Jenom upozorňuji, že máme ve 13 hodin pevně zařazený bod. A já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl opravdu v klidu vyjádřit. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Červíčkovou a připraví se pan poslanec Bendl.
Potkal jsem se s panem rektorem, on mě ujistil, že takovýto zájem v žádném případě nemají. Věřím, že se tak stane a že žádná povinnost pro veterináře nevznikne.
Co se týká protikorupční rady, tak ano, předsedá jí předseda vlády, ale já se v tomto ohledu, a myslím si, že jsem vždycky důvěřovala policii, státnímu zástupci z hlediska jakékoli fáze řízení ohledně trestního stíhání Andreje Babiše, tak v tuto chvíli se ohrazuji, protože v tuto chvíli je trestní stíhání pravomocně zastaveno. A rovnost před zákonem v tuto chvíli samozřejmě platí i pro premiéra.
Pan poslanec Kohoutek s faktickou poznámkou.
Já chci jenom říct, že se děsím doby, kdy bychom měli mít ministra spravedlnosti, který nebude respektovat právní stát. A jestliže je trestní stíhání pravomocně zastaveno, tak ani na půdě Poslanecké sněmovny si potenciální stínový ministr spravedlnosti nemůže dovolit říkat o někom, že je trestně stíhaný, za situace, kdy toto trestní stíhání bylo pravomocně zastaveno.
Já už jsem to tady zmiňoval: co nám zbývá jiného, než čekat na ten vládní návrh. S tím se prostě nedá nic dělat. Ale co bych rád slyšel od ministryně nebo od zástupců poslaneckých klubů vládních, tak je určitá garance toho, že to budeme projednávat všechno dohromady. To přece není nic proti ničemu mít to ve sloučené rozpravě, projednávat to. A když to budeme projednávat, můžeme snáz dojít ke kompromisu a můžeme se o těch věcech detailně bavit.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedním ze základních předpokladů fungujícího právního státu a demokracie je důvěra ve spravedlnost. Může to trvat déle, může to trvat kratší dobu, ale k té spravedlnosti se dopracujete. V případě odsouzení, kdyby premiér byl odsouzen, mohli bychom naprosto počítat s tím, a zaslechli jsme to už dopředu, že bude říkat, že si jde koupit trestní stíhání, že jsou všichni zkorumpovaní a že nerespektuje výsledek soudu a práce orgánů činných v trestním řízení. To je také důvod, proč jsme nechtěli, aby jím byl. A to byl také důvod, proč jsme pana premiéra přesvědčovali, ať to nedělá. Tento krok a pozměňovací návrh pana Michálka pod písmenem C má ambici a nese v sobě posílení důvěry ve spravedlnost. Protože státní zástupce, nejvyšší státní zástupce, nebude jednoduše odvolatelný na každém jednání vlády bez uvedení důvodu. Nebude v té velice složité situaci, která pak narušuje jakoukoli důvěru v jeho finální rozhodnutí. Ne u mě, já ho respektuji, stejně jako naprosto respektuji zastavení trestního stíhání premiéra. Beru ho a respektuji právě proto, že mám velký respekt ke spravedlnosti, a ty politické půtky, které tady vedeme, jsou pro mě zlomkem proti tomu, jak si přeji, aby tento stát fungoval, aby fungoval spravedlivě a aby ve spravedlnost byla důvěra. Ale v tuto chvíli máme výjimečnou možnost důvěru v právní stát posílit. A není důvod, proč to písmeno C dneska neschválit. Jednali jsme o něm ve výboru, byl diskutován, neslyšeli jsme námitky k jeho obsahu. Slyšeli jsme o tom, že je to přílepek, což pravda není, slyšeli jsme o tom, že je potřeba spěchat, což také pravda úplně není, a určitě se to tím nijak nezpomalí, když to dneska budeme schválit. Právě ze základního důvodu, že chceme, aby důvěra ve spravedlnost v této zemi byla posílena.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vyzývám poslance Pavla Růžičku, aby se vyjádřil. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se musím ohradit, protože pan poslanec Farský tady lže. Lže před Sněmovnou. Prosím vás, etický kodex hnutí ANO se měnil kvůli mně. Podívejte se na mě! Tak abych mohl kandidovat do Poslanecké sněmovny. Takže ne kvůli panu premiérovi, ale kvůli mně. Jsem jediný poslanec, kterého Poslanecká sněmovna nevydala. Takže pane poslanče Farský prostřednictvím pana předsedajícího, nelžete Poslanecké sněmovně!
A nemůžu ho teď odvolat, nemůžu to udělat jinak, než se to pokusit vysvětlit. Samozřejmě se za to omlouvám a doufám, že slovo i tak dostanu.
Jenom krátká prosba. Prosím, nezpochybňujme vyjádření libovolných stavovských organizací se vyjadřovat veřejně a prezentovat svoje názory. Já některé stavovské organizace nemusím. Na druhou stranu tady v tom projevu zaznělo, že je zpochybňováno oprávnění Unie státních zástupců vyjadřovat se k takto zásadní změně zákona o státním zastupitelství. Unie státních zástupců podle toho, co jsem si našel na internetu, je také dobrovolný stavovský a soukromý spolek. A samozřejmě se jako každá jiná soukromá instituce může vyjadřovat k takto důležitým záležitostem veřejného zájmu.
Nyní záhy naskočily další faktické. Prosím, vaše dvě minuty.
Ale já jsem nezpochybnil vyjádření Unie státních zástupců k novelizaci zákona o státním zastupitelství. A to si myslím, že je porušení stavovské cti a úkolů této organizace.
Nyní nemáme žádné přihlášky na faktickou poznámku. Pan poslanec Výborný nemáte zájem. Svolám poslance do jednacího sálu. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vládo, dámy a pánové, ta procedura nebude nijak složitá. Pokud bude pozměňovací návrh pod písm. Následně by se hlasoval návrh pod písm. C. A následně návrh zákona jako celek.
Děkuji. Takže já dám hlasovat o proceduře.
Jednak tedy, že pro účely zákona o základních registrech se zřizovaný Úřad evropského veřejného žalobce považuje za orgán veřejné moci. Dále o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci.
Takže pan poslanec je schopen hlasovat z jiného místa, chápu to dobře? Dobře. To je také ten technický problém, který tam dneska aktuálně je.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla zmínit ještě o jednom svém pozměňovacím návrhu, kterým mířím právě na složení rady modernizačního fondu stejně tak, jako předřečník kolega Schiller. V současném návrhu je, že rada modernizačního fondu je složena z pěti lidí, kteří jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Poprosím pana poslance Zahradníka, který je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Čižinský. Máte slovo.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Technický rozvoj, technologický pokrok je tam z toho financován. My zatím pořád jenom vyrábíme elektrickou energii tím, že ohříváme vodu v kotli, ať už uhlím, nebo plynem, nebo jadernou reakcí, a to proháníme turbínou, kromě tedy větru, vody a solární energie. Umožnil by samozřejmě zabránit případnému rozpadu centrální soustavy zásobování teplem. Takže můj návrh spočívá v tom, že bych chtěl, abychom podpořili možnost podpory kogenerace, kogenerační výroby tepla našimi teplárnami. Nyní, jak to chci udělat. Pak se v podrobné rozpravě ke svému návrhu přihlásím.
Děkuji, pane poslanče.
Co se týče HDP, tam prostě oni jenom protáhli tu křivku, co se zvyšuje, a koreluje to s křivkou, jak se planeta otepluje.
A okolní státy, včetně velmi ekologického Německa, to maximálně využívají. Navržený zákon tuto možnost také připouští. A já jen doufám, že vláda bude myslet i na konkurenceschopnost více než na potřeby bezedného státního rozpočtu a některé prostředky, které se z něho neefektivně vynakládají. Jak jsem avizoval, on je skutečně drobný, technický, ale myslím si, že je docela důležitý. Proto můj návrh pouze mění označení z "provozovatele zařízení" na "účastníka systému obchodování". Z mého pohledu to věcně nic nemění. Je to jenom pouze upřesnění.
Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. To bylo vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara.
Děkuji za slovo. A v tomto případě, jak navrhuje paní kolegyně Vildumetzová, by vlastně o těch projektech rozhodoval pouze kraj a pak by to schvalovalo Ministerstvo financí. A také proto i v uhelné komisi je pracovní skupina, která se bude speciálně věnovat těžbou a uhelnou energetikou postiženým regionům. A chtěla jsem tady zmínit, že ještě máme dva další fondy, o kterých se tady moc nemluví, a to je Modernizační fond, který právě půjde primárně na transformaci ekonomiky.
Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně.
Mě velmi udivuje, co tady teď přednesla i v souvislosti s tím, že v jejím plénu sedí Petr Třešňák z Karlovarského kraje. A musím říct, že pokud tady někdo zpochybňuje seznam projektů, které předloží jednotlivé kraje, pokud tady někdo zpochybňuje, že takové projekty nebudou transparentní, já jsem tady jasně řekla, že náš kraj má v tuto chvíli zřízenou uhelnou platformu a připravuje jasnou koncepci, kterou pak bude v plné míře naplňovat. A já doufám, že znáte, jaký je legislativní proces v rámci jednotlivých resortů. Pokud Ministerstvo financí něco schvaluje, tak se ptá ještě ostatních resortů, aby se k takovému materiálu vyjádřily. A udivuje mě, že Česká pirátská strana tady vůbec může toto říct na mikrofon.
Dobré dopoledne.
To je skutečně pravda.
Nyní pokračujeme v diskusi, a to vystoupením pana poslance Mariana Jurečky.
To je první věc. Nevím, možná někdo má nějaké překvapení, ale myslím, že nás už je doma dost. Tak tolik jenom reakce. Ale teď už vážně. Tehdy byl naším profesorem pan profesor Žalud, který je dnes jednou z výrazných osobností, která se k této problematice vyjadřuje.
Jedná se mi o to, že skutečně není rozumné tak dramaticky omezovat náklady na zateplování, protože je připravována spousta opatření, spousta programů.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Chtěla bych říct, že Ústecký a Karlovarský kraj jsou strukturálně postižené kraje, a to především svými ukazateli. Máme nejhorší vzdělanostní strukturu, máme největší odliv obyvatel. A jsem také velmi ráda, že v tuto chvíli to řeší Ministerstvo pro místní rozvoj programem Restart. Také děkuji panu ministrovi Brabcovi a panu ministrovi Havlíčkovi, že vyslyšeli naše slova a zřídili uhelnou komisi i na centrální úrovni, kde jsou zastoupeny všechny kraje: Karlovarský, Ústecký i Moravskoslezský. Ten proces musí být připravený a řízený ve všech oblastech. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní má možnost zareagovat na debatu.
Udělal to pan Čižinský, reagoval na to. Ten nám sem předložil pan ministr Brabec.
Slovo dám panu poslanci Munzarovi, který je přihlášen do rozpravy.
Samozřejmě je to otázka a je to na delší diskusi. Každopádně pro mě je to další dodatečné zdaňování spotřeby energií. Na tomto zákoně je vidět, že se tady de facto tvoří takový nový medvěd, na kterého se vrhli tři hráči v České republice.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Třešňák.